I nyní jsou poskytovány zdravotní výkony v zařízeních sociálních služeb, a to řádně a v odpovídající kvalitě a odborně způsobilým personálem.

Jelikož sociální bydlení je cíleno na určité specifické skupiny obyvatel... Já to pouze čtu. Jinými slovy, vůbec tam není nic. V RIA se správně uvádí, že problém sociálního bydlení je vztahem nabídky bytů a poptávky. Problém bydlení je problémem nabídky a poptávky bytů. Abych byl spravedlivý, paní ministryně říkala, že to žádají naše odbory, abychom to schválili. Dlouhodobě. Tak jsme to schválili. Už máme jasno. Ale vládní právníci to ocenili, paní ministryně. To je opravdu hezké. - Jinými slovy, úplně nevěrohodné. To nemohou napsat vládní právníci, ale poněkud nevěrohodné je opravdu příkré hodnocení. Jinými slovy, vůbec nevíme, co se může stát. Respektive víme. Já tomu tedy nevěřím.
Souhrnně by měly změny v zákonu výrazně zefektivnit a zvýšit kvalitu poskytovaných služeb, definování služeb by mělo být více srozumitelné, a to jak pro poskytovatele, tak pro uživatele. Mělo by dojít také k zpřehlednění způsobu financování a plánování systému, a k tomu se dostanu. Ve svém vystoupení nebudu upozorňovat na všechny problémy, které dle mého přesvědčení je třeba v této oblasti řešit. Zákon, který přijal Parlament České republiky v roce 2005, podotýkám, že v Poslanecké sněmovně napříč všemi, čili politickým spektrem, není, žel, nejšťastnějším řešením ani po jeho 29 novelách, a proto bych předpokládal u avizované velké novely systémové přístupy. Zavedli jsme totiž systém sociálních služeb v tržním prostředí, a to převážně za veřejné peníze, a předpokládali jsme, že si uživatelé, tedy zejména adresáti příspěvku na péči, budou nakupovat nezbytné služby, které jim byly přiznány při sociálním a zdravotním šetření. Nemalá část však tyto sociální dávky do systému nevrací a velká část těchto lidí nemá mentálně na to, aby se dokázala racionálně v tomto specificky tržním prostředí pohybovat. A tak se záhy našli různí šibalové z rodinného prostředí či z řad poskytovatelů, někdy i klientů systému, kterých stále přibývá a kteří dokážou této situace umně využívat. Velcí tradiční poskytovatelé mají jakž takž svou budoucnost jistou. Malí musí o své místo na slunci neustále bojovat a překrývat často své působení komerčními půjčkami a nové kapacity vznikají právě na úkor dělení rozpočtového koláče pro tradiční poskytovatele, který se výrazně z roku na rok nemění. Nakonec zkušenosti, jak úspěšně podnikat s veřejnými prostředky, známe v různých odvětvích v České republice. Sociální služby zaznamenaly výrazný nárůst zaměstnanců a staly se vedle bankovnictví, cestovního ruchu, hazardu a úředníků státní a veřejné správy nejvíce se rozvíjejícím odvětvím. I když náklady na sociální služby nečekaně po roce 2006 vzrostly a logicky je i nárůst nových a nových potřeb, poptávka není stále a asi nikdy nebude uspokojena. Dostali jsme se do disproporcí, do problémů s financováním v řadě let, a přitom nemáme republiku stále rovnoměrně těmito službami pokrytou. Nejsem přesvědčen, že tyto z mého pohledu zásadní problémy předložený návrh řeší, ale možná, že chci příliš moc. Budu tedy konkrétní. Tento plán má být dle současného platného znění schvalován na dobu tří let. Já totiž chápu prodloužení období na krajské a obecní úrovni jako praktické a smysluplné nejméně ze dvou důvodů. Jednak přesah přes volební období, kdy se střídají politická vedení, je nástrojem pro upevnění stability a efektivity plánování systému, včetně lepší měřitelnosti dosažených cílů a opatření. Druhak, nezanedbatelným důvodem je rovněž méně častá administrativní a finanční zátěž pro všechny, kteří se na hodnocení a aktualizaci uvedeného dokumentu podílejí. Mé vidění je v souladu s textem, který deklaruje důvodová zpráva. Postrádám tedy smysl ponechaného tříletého období v předkládaném materiálu. V této souvislosti si kladu otázku, jakým způsobem je v tomto ohledu zajištěn jednotný výklad a jednotný postup při zpracování, tedy rovný přístup a stejné podmínky napříč celou republikou. S tím souvisí, jak jsem již naznačil, i plánování potřeb sociálních služeb, stanovení priorit a jejich dlouhodobého a udržitelného financování. Kraje jsou povinny, obce stále povinnost nemají a stále stejně jako doposud pouze různě spolupracují se svým krajem. Jak tedy chceme zajistit efektivní a udržitelnou návaznost v systému obec - kraj - republika?
Důvodová zpráva tuto službu popisuje pouze ve vztahu k osobám v terminálním stadiu. Předkladatel uvádí, že proto navrhuje nový druh služby, což je nepřesné a chaotické. Tímto návrhem jsou spíše hledány cesty, jak tuto potřebnou zdravotnickou péči saturovat z jiných zdrojů, tedy státního rozpočtu a následně rozpočtu krajů. V současné době je tato péče ošetřujícím lékařem indikována, ale pro neuzavřený smluvní vztah se zdravotní pojišťovnou není poskytovateli zdravotní služba hrazena. Obdobná situace s nehrazeným potřebným rozsahem indikované zdravotní péče nastává u pobytových zařízení služeb péče. Garantovaná minimální alokace finančních prostředků dle tohoto odstavce je stanovena příliš nízko. Vzhledem k tomu, že se budu muset na chvilku vzdálit, si další připomínky nechám na další vystoupení. Děkuji vám za pozornost.
Já vám také děkuji, paní poslankyně. A nyní faktická poznámka pana poslance.
Možná to nebylo úplně dobře pochopeno. A pokud jsem tady hovořil o návrhu na komplexní pozměňovací návrh - komplexní pozměňovací návrh může mít různé formy. Můžeme tvořit, můžeme přetvářet a můžeme také rušit. A to poslední bylo to, co jsem já měl na mysli. To znamená, zrušme všechna kontroverzní ustanovení, nechme tam ta, na kterých je všeobecná shoda, a pak je šance na to, že něco pro sociální služby ještě v tomto volebním období uděláme.
A nyní řádně přihlášený pan poslanec Vilímec a připraví se paní poslankyně Válková. Protože pan poslanec Soukup a paní poslankyně Pekarová své přihlášky zrušili.
Já když jsem se seznamoval o víkendu s tímto sněmovním tiskem, tak musím poznamenat, že ten sněmovní tisk je hodně rozsáhlý, on včetně těch dalších částí s vyznačením navrhovaných změn má celkově 550 stran. Samotná obecná část důvodové zprávy je totiž velmi stručná a má jenom šest a čtvrt strany. Přitom ta by měla osvětlit hlavní cíle té novely. V zásadě když se chcete dobrati celkové informace, jaký dopad tento tisku bude mít na státní rozpočet, což mě jako ekonoma zajímá, nebo i rozpočty obcí a krajů, těžko se k takovéto informaci dostáváte. Ten, kdo to zpracovával, to musel být skutečně ekonomický génius , když dokázal na základě takových nejasných podkladů spočítat dopad v roce 2018 do jedné jediné koruny. Nevím ani, jestli v těch souhrnných dopadech jsou vyčísleny i náklady na straně krajů, krajských úřadů, protože se předpokládá zase personální navýšení u krajských úřadů, ale i obcí. Otázka je, jestli všechny ty výjimky tam mají být, či nemají být. A co bych chtěl také - protože se spíše tedy snažím zastavit pouze na té části ekonomické nebo finanční. Protože je v návrhu zákona stanoveno, že na financování sociálních služeb zajišťovaných dle zákona se poskytuje v rámci takzvaných služeb obecného hospodářského zájmu dotace ze státního rozpočtu. Tímto se to stává mandatorním výdajem státního rozpočtu. Já myslím, že to by nemělo ujít pozornosti.
Dovolte mi opět, abych uvedla příklady za Ústecký kraj. Průměr počtu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách se v České republice snižuje. V Ústeckém kraji je to opačně - v průměru nárůst o 41 % na sociálně vyloučenou lokalitu.

Mezi tyto občany často patří senioři, samoživitelé, ale i občané s nízkým příjmem.

Obec, úřad práce, Státní fond rozvoje bydlení.

Příklad můžeme vidět v Ústeckém kraji. Je zde reálná obava, že počty, které jsem vám uvedla před chvílí, se můžou ještě navýšit z důvodu rozhodnutí o potřebnosti sociálního bydlení a budou určeny pro klienty i z jiného regionu nebo kraje, což by vedlo k prohlubování rezidenční segregace. Tyto výdaje tento zákon určitě nepokryje.

Stále máme v Ústeckém kraji nejnižší ceny bytů.

Co je cenově únosné pro stát? Jaká kritéria budou dogma při odkupu bytů v rozprodaném bytovém fondu obcí?

Dále tady máme samoživitelky, dále lidi s nízkým příjmem.

Zaplatil by stát ty rozdíly, nebo by říkal: to jste si udělali už tehdy, to by byly další náklady. A skutečně nepropadejte panice, že se to dá opravit.
Děkuji panu poslanci za výzvu, abychom nepropadali panice, i za jeho vystoupení. Prosím, pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Čekal jsem, kdy vystoupí paní ministryně. Nedočkal jsem se. Nejsem úplně překvapený, to musím říct. Není důvod stavět jiné, pokud nechceme dát práci přes zakázky developerům. To je samozřejmě možné, ale není to úplně účelné. Nebude to tak. I ty plné lavice vlády svědčí o tom, jak je to důležité.
Za službu konanou nad základní týdenní dobu služby nad 150 hodin v kalendářním roce a službu konanou ve svátek náleží vojákovi náhradní volno." Jak jsem říkala, znamená to, že se bude více proplácet. Chtěla bych vědět od pana ministra částku, o jakou se bude jednat. Víme, že každý rok máme přes tisíc vojáků na zahraničních operacích, takže skutečně mám obavu, aby nám nechyběli lidé po této změně. Tu změnu podpořím, ale chci tyto věci vědět před tím hlasováním, když už mi je resort Ministerstva obrany nebyl schopen zajistit před tímto projednáváním třetího čtení. Tehdy se tomu říkalo politruk.
Děkuji, pane předsedo. Ona byla na jednání výboru pro obranu. Dosavadní právní úprava zohledňovala pouze jednu kategorii vojáků, a to vojáků při řízení vojenských vozidel. A závěrem, dojde také k pojmovému sblížení, faktickému sblížení s postupy při nakládání s pohledávkami státu, které upravuje zákon o majetku státu.
Děkuji. Ještě než dám slovo paní poslankyni, tak přečtu omluvy.
Děkuji, pane předsedo. Pan kolega Seďa jako vždy na tom výboru ty věci měl připraveny precizně, takže tím jsem nechtěla v něm vyvolat nějaký pocit, že bych zpochybňovala jeho návrhy.
Zřizují se nově komunitní centra. Jedná se o veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých by se měli setkávat členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku. Pro dosažení těchto cílů je v zařízení poskytovaná kombinace komunitních a veřejných služeb, minimálně základní sociální poradenství, sociální služba v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování. Prostorové vybavení integračních center musí vždy umožňovat vzájemné kontakty mezi příslušníky cílové skupiny a jejich kontakty s profesionály v sociální oblasti. Ze zavedení této služby mám obavu. Pokud by se to týkalo občanů České republiky, tak by to bylo v pořádku. Ale mám obavy z toho, aby se tato centra nepřipravovala pro uprchlíky, kteří jsou nám podsouváni, že je musíme sem přijmout. Manželské a rodinné poradenství je vzhledem ke specifické cílové skupině zařazeno do nově vzniklé služby pro rodinu. Dále je doplněn a rozšířen okruh osob, kterým je odborné sociální poradenství poskytováno, o pečující fyzické osoby. Potud v pořádku. Jen mi zde chybí a považuji za nutné říci, že je nejen důležité poradenství u těch neformálních pečovatelů, ale také příprava, možnost se vzdělávat v této náročné péči o svého blízkého, podpora, supervize a psychoterapie. Rozšiřují se základní činnosti poskytované v rámci sociální služby, osobní asistence se doplňuje další základní činnost, a to o sociálně terapeutické činnosti. Současně doplnění této základní činnosti reaguje na potřeby praxe, kdy se ukazuje, že službu osobní asistence je třeba více odlišit od pečovatelské služby. Rozšířením poskytovaných základních činností se doplňují činnosti, které jsou zaměřeny nejen na obsluhu a péči o klienta, ale také na jeho rozvoj a podporu, aby získal určité kompetence. Současně služba bude nabízet činnosti, které budou podporovat sociální začleňování klientů. Jsou navrhované nové základní činnosti zaměřené na pomoc těmto rodičům. Při narození trojčat a vícerčat, kdy má být rodinám poskytována pečovatelská služba bez úhrady, kraje odmítly financování této pečovatelské služby, neboť jde o nenadálou událost, na kterou kraje nejsou schopny si ponechávat ve svém rozpočtu rezervy. Jedná se o jednotky případů a Ministerstvo práce a sociálních věcí tyto případy řeší pokrytím z objemu prostředků, který si ponechává na mimořádné situace. U odlehčovacích služeb se navrhuje stanovit maximální dobu poskytování této služby tak, aby byl naplněn její smysl, to znamená umožnit pečující osobě dostatečný nezbytný odpočinek, a to pouze na 90 dnů. Velmi kladně hodnotím návrhy změny, které navrhují sjednocení sociálních služeb domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. V současnosti praxe poskytování sociálních služeb tyto druhy zásadně neodděluje. V domovech pro seniory jsou klienti, kteří již spadají do cílové skupiny zvláštního režimu, a naopak. Dalším cílem bude odstranit z názvu služby slova zvláštní režim, který je segregující a stigmatizační. S tím se nedá nic jiného než souhlasit. Nově proto bude upravena pouze jedna služba - domov sociální péče, která bude určena pro širokou cílovou skupinu osob, kterou si poskytovatel specifikuje při registraci. Podle registrovaného okruhu osob pak bude nastaven i režim daného zařízení. Do zákona o sociálních službách se vkládají sociální služby určené pro klienty v terminálním stavu. Dále se navrhuje změna místní příslušnosti registrujícího orgánu, který rozhoduje o oprávnění poskytování sociálních služeb. Podle současné právní úpravy rozhoduje o registraci poskytovatele sociálních služeb krajský úřad příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo podle sídla právnické osoby, která žádá o registraci.
Takže tyto pozměňovací návrhy já osobně podpořím. Jak už jsem říkal, podpořím pozměňovací návrh pana poslance Zahradníka, který zavádí podpisové listiny, a pozměňovací návrh paní kolegyně Pěnčíkové. Děkuji za pozornost.
Já děkuji panu poslanci. To byl zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Neeviduji návrh na vrácení zákona garančnímu výboru k novému projednání, a proto zahajuji podrobnou rozpravu. Jako první své pozměňovací návrhy půjde odůvodnit paní poslankyně Marie Pěnčíková. Děkuji paní poslankyni. Já děkuji panu poslanci. To byl zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje?
Cílem toho návrhu je zejména promítnout aktuální požadavky praxe tak, aby právní úprava odpovídala potřebám všech subjektů zúčastněných při poskytování sociálních služeb. Já bych tady zmínila několik změn. Když se vlastně srovnají náklady na toho člověka doma i s tím navýšeným příspěvkem a porovnají se s náklady, když ten člověk je v nějakém zařízení, tak samozřejmě ta domácí péče i přes toto zvýšení je stále mnohem levnější. Zároveň jsou zde opatření, která zvyšují kvalitu sociálních služeb, a současně se snižuje administrativní zátěž pro poskytovatele. Dále zde navrhujeme, aby služby sociálně-právní ochrany dětí se převedly do systému sociálních služeb. A v této souvislosti vznikají nové sociální služby, domovy pro děti na přechodnou dobu a služby pro rodinu, což odstraňuje dosavadní nežádoucí dvojkolejnost poskytování služeb jedné a té samé cílové skupině. Zároveň se třeba zvyšuje podpora rodin, kterým se současně narodily tři a více dětí. Zároveň se zde zavádí velice důležitý nový druh sociální služby poskytované osobám v terminálním stavu a osobám blízkým, která bude poskytována jak v kamenných hospicích, tak rovněž i v rámci domácí paliativní péče. Zároveň se stanovuje zmocnění k prováděcí vyhlášce, k plánování sociálních služeb s přesně danými pravidly, což umožní Ministerstvu práce dohled nad obsahem krajských plánů sociálních služeb, které jsou povinným podkladem pro žádost o dotaci. Já vám děkuji za pozornost a věřím, že propustíte tuto novelu do dalších čtení.
Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vám přednesla svoji zpravodajskou zprávu.
Pokud tedy vůbec ještě nějakou funkční vládu máme. Teď hledá viníka, který zabrání přijetí zákona. Takový přístup chci odmítnout. Paní ministryně nemůže ze své vlastní neschopnosti připravit kvalitní zákon vinit vládní opozici. Zákon o sociálním bydlení naopak mohl být přesně tím zákonem, nad kterým si mohly podat ruku všechny parlamentní strany. Jen těžko to ale půjde v situaci, kdy nám na stole leží vykuchané torzo původních verzí zákona. Torzo, které budí více otázek než odpovědí. Opravdu mi není jasné, jak máme tento spíše podklad než hotový návrh zákona měnit a vylepšovat, nota bene za současné vládní agonie a pár měsíců před volbami. Ale zpátky k meritu věci a k samotnému zákonu. Většinu problematických bodů jsem se snažila pojmenovat ve své zpravodajské zprávě. Pominu-li věcné a obsahové problémy, o nichž můžeme vést debatu, zákon je také špatně napsaný. Nemusím být právník na to, abych při zjevném a zběžném čtení tohoto návrhu zákona došla k přesvědčení, že ho zřejmě nepsali legislativci, i když se autor snažil takový dojem vzbudit. Návrh obsahuje celou řadu nejasných, někdy i víceznačných ustanovení, řadu nesrozumitelných ustanovení a nezná řešení řady situací, které mohou vzniknout, o legislativně technických chybách nemluvě. A právě této stránce zákona bych se dnes chtěla věnovat.